Věřte mi, že Občanskou demokratickou stranu netěší, že tady dochází k neustálému projídání těch ekonomicky úspěšných let. A proto jsme - a teď říkám bohužel, a myslím to vážně - bohužel už několikátý rok po sobě předložili k návrhu zákona o státním rozpočtu pozměňovací návrh, pozměňovací návrhy, kterými vracíme ten rozpočet nejenom do té podoby vyrovnaného rozpočtu, ale dokonce letos jsme dokázali vládě ukázat, jak by ten rozpočet mohl být sestaven i přebytkový. Stačilo by, kdyby chtěla, stačilo by, kdyby toho byla schopna, ale to bohužel není tento případ. Moji kolegové už při tom předcházejícím projednávání státního rozpočtu poukazovali na spoustu chyb. Já jsem zde připomenul ten největší hřích státního rozpočtu, což je deficit a špatná struktura.
Je to rozpočet vyrobený ze setrvačnosti, bez jakéhokoliv plánu, kterým tady pan premiér s oblibou mává.
Jsem si vědom toho, že o auditu budeme jednat až zítra, ale přesto mě velmi znepokojila slova a uvažování pana předsedy vlády, který v rozhovoru pro Právo na otázku "Takže Česká republika je připravena se kvůli vám soudit?" opáčil: Jak kvůli mně? Snad kvůli penězům daňových poplatníků. V problému, do kterého sám předseda vlády ty občany dostal. Obávám se, že to bude do budoucna spíše více. Protože vláda nedokáže všechno centralizovat, vláda nedokáže všechno obejmout a rozhodnout přesně, kam má ta daná miliarda jít. Jste-li senior, který nevyužívá vlak, necestuje, no tak najednou z této vlajkové lodi vlády nemáte žádný prospěch. Čili i v tomto je ten návrh velmi nekoncepčně řešený. Budeme-li chtít pomoci mladým lidem, tak vám garantuji, že vám stokrát více a s mnohem menšími rozpočtovými dopady poděkují, když nebudete projídat jejich budoucnost, když například nebudou jezdit levnými dopravními prostředky do špatné školy, kde chybí ať už nějaké nástroje k výuce, nebo jsou tam učitelé, kteří nejsou motivováni dostatečným platovým ohodnocením. Blbý kdo dává, blbější kdo nebere. Ale mějte prosím na paměti, že stát si ty peníze v budoucnu vezme několikanásobně zpátky. Všichni vědí, že se to obchází. Každý to ví. O to už se tady pokoušel kdekdo a bohužel to neprošlo. Proč danit v tomto případě již zdaněné peníze? To je zkrátka něco, kudy by se dalo při podpoře mladých lidí vydat. Tak nejlogičtější by bylo přidat jim na důchodu, aby se tam nevytvářela ta nespravedlnost v tom, že někdo cestuje, svědčí mu ta sleva, někdo necestuje a utře. Anebo třeba směřovat ty peníze do sociální péče. Ale ty peníze bohužel nejsou, protože směřují na slevy na jízdném. Bohužel. Dámy a pánové, ještě jedna věc, kterou musím zmínit jako člen ústavně-právního výboru, a to je obecná snaha škrtat, a zadání pro jednotlivé resorty, škrtat v rámci svých kapitol. Že se snažila škrtat především u sebe v rámci vlastního resortu.
Prosím, máte slovo.
V návrhu státního rozpočtu na rok 2020 chybí na adiktologické služby 35 mil. Konkrétně budou chybět prostředky na substituční léčbu, na výměnné programy a na mzdy pracovníků.

Pan poslanec Petr Třešňák, připraví se pan poslanec Jan Zahradník.
Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, skutečně se vyjádřím velice stručně ke dvěma oblastem pozměňovacích návrhů. A zde bych vás rád také požádal o podporu pozměňovacího návrhu, který jsme předložili společně s poslanci Richterovou, Vymazalem a Bartoškem. Protože tak jak je státní rozpočet navržen, bude v příštím roce chybět nejen na služby, ale především na zdravotnický materiál, jakým jsou sterilní injekční stříkačky či kontejnery na bezpečnou likvidaci stříkaček použitých. V důsledku toho by pak utrpěla i kvalita ochrany zdraví obyvatel České republiky před infekčními nemocemi, jako je žloutenka či HIV. Proto vás ještě jednou žádám o podporu tohoto návrhu. Tou druhou oblastí je kultura. Kultura totiž bývá ve státním rozpočtu bohužel dlouhodobě podhodnocena, a dovolím si poznamenat, že pilířem kultury je pak živá kultura, divadelní soubory a především symfonické orchestry. Přitom česká kultura je i součástí ekonomiky, je jejím vývozním artiklem, ale především má být i nedílnou součástí společenského života v regionech. A v mnoha regionech je však její existence právě díky státnímu rozpočtu ohrožena. Členové orchestrů jsou často bohužel placeni minimální mzdou a její růst pak dopadne na samotné soubory, případně přímo rozpočty obcí, bez toho, aby jim ze strany státu byla podána pomocná ruka při jejich financování. A právě kultura v regionech je zcela zásadní pro celkovou úroveň národa a stát by tak měl orchestry, divadla a další živou kulturu rozhodně podporovat v maximální možné míře. Tímto tedy děkuji vám všem, kteří podpoříte i tyto pozměňovací návrhy.
Další v pořadí vystoupí pan poslanec Jan Zahradník, připraví se paní poslankyně Šafránková.
Této položky se netýká žádný pozměňovací návrh bohužel, ani ten můj. No tak proč asi vám to říkám, co to vlastně znamená? Znamená to hodně.
A stačí si vzít jakékoliv příklady z historie. Máme léta hubená a pak máme také léta, kdy se daří. Rozpočet bohužel, a zaznělo to tady opakovaně, nemá žádnou dlouhodobou vizi. Když jsem zmiňoval investice, tak mohu být zcela konkrétní. To jsou věci, které jsou zcela nesporné. A když k tomu připočteme neustále rostoucí mandatorní výdaje - a já chci zdůraznit, že některé z nich jsou samozřejmě pochopitelné. Samozřejmě že vláda hovoří o 900 korunách. To je potřeba také znovu připomínat. My opět vidíme nebezpečí, že se na jaře dostaneme do stejného problému a stejných, často velmi absurdních debat a diskuzí o tom, kdo a jak a kdy má dofinancovat například sociální služby. Tam mimo jiné směřuje jeden z pozměňovacích návrhů mé kolegyně Pavly Golasowské a Víta Kaňkovského. Když to vyřešíme dnes, ušetříme čas na jaře a budeme se moci věnovat například velmi náročné diskuzi, která nás čeká kolem novely exekučního řádu, občanského soudního řádu. My se musíme zabývat dlouhodobou koncepcí. A mohl bych pokračovat dál a dál, nemluvě o tom, že vláda ráda hovoří o tom, jak přistupuje koncepčně k důchodům, a z důchodové komise tady ještě nemáme vůbec nic. Druhou oblastí, kterou my vidíme jako prioritní a důležitou, je samozřejmě vzdělávání. To je totiž investice. Není to jenom o platech učitelů, je to o celkovém pojetí investic do oblasti školství a vzdělávání. Pokud ty učitele skutečně kvalitně neohodnotíme, neoceníme, tak pak těžko můžeme dlouhodobě očekávat kvalitativní posun v úrovni české školské a vzdělávací soustavy. To znamená, ne v porovnání k roku 2017, ale v porovnání s aktuálním rokem, aby nebyli už nadále nejhůře placenými vysokoškoláky v České republice, tak jak tomu bohužel je. I tam směřují naše pozměňovací návrhy, včetně řešení těch drobností, jako je třídnictví a podobně. Protože když se podíváme nejenom na Lesy České republiky, ale i na drobné soukromé vlastníky lesů, tak skutečně - a podíváme se na rozpočet Ministerstva zemědělství, tak já se obávám, že ten nepočítá s těmi potřebnými kompenzacemi, které si ti vlastníci skutečně zaslouží. Jsme přesvědčeni o tom, že tady je potřeba pracovat, stejně tak jako na dalších opatřeních, která podpoří boj se suchem. Jeďte se, vy kolegové pražští, podívat na Vysočinu, jak to tam vypadá. Možná že vám jako mně zbudou oči pro pláč. Celkově, jak říkám, KDU-ČSL nemůže a není připravena tento rozpočet podpořit, protože, jak jsem řekl na začátku, z našeho pohledu je to rozpočet, který je primárně zaměřen na spotřebu, a nikoliv na budoucnost.
Děkuji.
Pokud tento souhlas Poslanecká sněmovna udělí, budeme dále hlasovat o osmi doprovodných usneseních.
Nejdůležitější vládní zákon, to, co určuje, co bude vláda, co může realizovat příští rok, s velkou hrdostí nám to tady pan premiér vykládal. Podívejte se, jaké je tady zastoupení členů vlády, aby obhajovali ten státní rozpočet. A jak je to s rozpočtem na příští rok? To taky všichni víte, nejenom paní ministryně financí, protože se o tom tady mluvilo opakovaně. Tak mají podle vás vypadat investice do našich silnic, do kvality silnic? Víte - pan ministr už tu je a pan ministr to určitě ví, že naše silnice jsou hodnoceny jako šesté nejhorší v zemích Evropské unie? A to neříká jenom opozice a to, že ty peníze do dopravní infrastruktury jsou nedostatečné, taky neříká jenom opozice. To říká Nejvyšší kontrolní úřad. To nemáme tady řešit z opozice, napravovat chyby vlády. Měla by to dělat vláda. A kdyby takovouto částku vláda předložila, tak na ní není co kritizovat, byla by potvrzením toho, že kvalita silnic, kvalita dopravní infrastruktury je vládní priorita. Ale od toho má ten předložený návrh, to, co vláda chce dát do dopravní infrastruktury, opravdu hodně daleko. A dovolte mi ještě jeden příklad, jednu připomínku a ta se týká školství, vzdělání, protože ve srovnání výše výdajů na školství pravidelně mezi zeměmi OECD obsazuje v poslední době Česká republika poslední příčky. Není to zlepšení, nebo nejsou to výsledky, na které bychom byli opravdu hrdí, ale všichni máme radost z toho, že došlo ke zlepšení. A to je něco, s čím bychom se určitě smířit neměli a co bychom měli změnit. A prvním krokem samozřejmě je, a víme to, a to je ten správný recept, je zatraktivnění pozice učitele pro potenciální uchazeče, větší motivace pro nastupující učitele. A přesto zlepšení, jak jsem říkal, a vy jste to dobře poslouchal a to mě hrozně těší, protože nevím, jestli mě ostatní členové vlády tak dobře poslouchají, tak to je skvělé. A to není věc, na kterou by měla být vláda hrdá. Měli bychom ji napravovat. A my vám nabízíme tu nápravu. To je slib, který jste nedodrželi, ale můj kolega pan poslanec Martin Baxa předložil pozměňovací návrh, který nám dodržení tohoto slibu umožní. Loni na Vánoce jsme měli slíbeno, že se podíváme na ten velký investiční plán Andreje Babiše, ten nejdelší seznam slibů v historii této planety, to, co se bude tady investovat v dalších deseti letech a na co bude 5 bilionů korun. Blíží se další Vánoce. Ten investiční plán pořád ještě nevidíme, tak třeba se ho do Vánoc dočkáme. A zase je to to, co jsem říkal na začátku. Ve chvíli, kdy po šesti letech ve vládě jiní politici stříhají pásky, ukazují, co se jim povedlo, co postavili, tak my se tady dočkáme jakéhosi velkého investičního snáře, ve kterém budou sliby do roku 2030 na investice v celkové výši 5 bilionů korun. Takže nezbývá, než říct panu premiérovi, že se můžeme těšit, jak v dalších letech vláda bude předkládat rozpočty, které budou počítat s investicemi ve výši 400 až 500 miliard korun ročně, protože jinak je vyloučeno, aby se ten investiční plán, tolikrát už ohlášený v médiích, s 5 biliony korun v dalších deseti letech, aby se ten investiční plán naplnil. Je to sen Andreje Babiše, kterému nevěří ani sám. Skutečnost je taková, že investice v tomto roce a na příští rok jsou naprosto nedostatečné, neodpovídají potřebám České republiky, neodpovídají zájmům České republiky, a žádné řeči a žádný investiční snář na příštích deset let na tom bohužel nic nezmění. Dámy a pánové, to jsou všechno důvody, proč Občanská demokratická strana nemůže podpořit takovýto návrh rozpočtu, návrh rozpočtu, který není ani proinvestiční, ani antibyrokratický, ani rozvojový, který v čase ekonomického růstu není ani vyrovnaný.
Nyní požádám o vystoupení s přednostním právem předsedu KDU-ČSL Marka Výborného.
Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo. Ano, ten deficit je 40 miliard. Ani v tomto parametru vláda neplní své sliby, že bude snižovat deficit. To znamená, opět jsme v deficitu 40 miliard. Ale, dámy a pánové, ten deficit tohoto rozpočtu je někde jinde taky.
Druhá věc je, že sice je v tom rozpočtu program Výstavba, peníze pro obce na bydlení, ale není tam v případech potřeby zaručena provázaná a v mnoha případech nezbytná takzvaná sociální práce. Zase i při těch nejsložitějších případech stojí 50 tis. na domácnost na rok, aby se lidi stabilizovali, a pak už fungují. A máme na to zase čísla, pilotní projekty, ví se to, ale systémově to náš stát nepodporuje. Ještě zmíním poslední věc.
A prosím pana poslance Kaňkovského, připraví se pan poslanec Holomčík. Máte slovo.
Dobré odpoledne. Vážený pane předsedající, vážená paní ministryně, členové vlády, milé kolegyně, kolegové, dovolte mi, abych se také vyjádřil k návrhu státního rozpočtu ve třetím čtení. Vláda podle mého názoru, i podle názoru KDU-ČSL, tak trochu projídá budoucnost našich dětí a s tím se KDU-ČSL těžko může smířit. Nyní si vám dovolím připomenout své čtyři pozměňovací návrhy, které směřují do oblasti sociálních služeb a do zdravotnictví. Mnohokrát jsme tady hovořili o tom, že nám chybějí peníze v sociálních službách zejména na platy. To bohužel stále platí. Ale je potřeba připomenout, že tak jak probíhá inflace v naší zemi, tak se výrazným způsobem sociálním službám prodražily i další vstupy, ať už se jedná o energie, ať už se jedná o služby, anebo například o nákup potravin. A jakým způsobem má jednat ředitel například domova pro seniory, když vidí zvyšující se faktury právě za energie nebo za nákup potravin a dalšího materiálu pro chod domova pro seniory, a oproti tomu má nadtarifní složky svých zaměstnanců? Co nakonec musí udělat? Pokud zastaví platby faktur, tak dostane svůj domov pro seniory do insolvence. Ale můžeme se tomu tak úplně divit? Unavený, špatně ohodnocený pracovník nikdy nebude tím správným pracovníkem a ve zdravotnictví a v sociálních službách je to vidět ze všeho nejvíce. Dále se dostanu k pozměňovacím návrhům, které se týkají zdravotnictví. Tady musím říci, že vláda se hospicové a paliativní péči v posledních letech věnuje. Věnují se jim i zdravotní pojišťovny a za to jim patří poděkování.
Když se člověk na ta čísla podívá, tak zajistí, že ta nenáviděná pravicová vláda byla v mnoha ohledech mnohem úspěšnější a lepší, než je vláda Andreje Babiše. Když se vrátím k tomu neuvěřitelnému plácání, které nemělo hlavu a patu, co tu dopoledne pan premiér předvedl, tak mě z toho zaujaly dva výroky, ke kterým bych se chtěl vrátit. Pan premiér říkal, že ve chvíli, pokud nastane krize, tak začne pumpovat do ekonomiky peníze. Ve chvíli té krize, kdy ta nezaměstnanost vzroste a daňové příjmy budou chybět, tak kde na to pumpování vezme pan premiér. A ty rezervní fondy, které paní ministryně Schillerová vysává v době hospodářského růstu a nízké nezaměstnanosti, ty už budou prázdné, takže nevím, z čeho pan premiér bude pumpovat do té ekonomiky peníze. Používá to pan premiér, používá to řada i jeho koaličních partnerů. Ale to si pan premiér bude muset vybrat. Jednu tu tezi si prostě musí vybrat a jednu odmítnout. Nemůže vyčítat vládě, že škrtila ekonomiku, a zároveň, že dělala deficity. Kdyby tu ekonomiku měla škrtit méně, tak by samozřejmě z logiky věci ty deficity musely být ještě větší. Ale jak říkám, v tom projevu pana premiéra bylo tak málo logiky a tak málo pravdy a tak mnoho lží, že tohle byly jenom takové dvě, které mě zaujaly. Také navrhuji snížit dotace na podporu exportu ve výši 400 milionů korun. Jsme exportně orientovaná ekonomika, nicméně našemu exportu se daří.
Že větší množství agendy vyřizuje stejné množství lidí. A tady nejde o platy soudců, jak každý říká soudcokracie, a mají 140 tis. průměrně měsíčně.
Byť se nám mnohdy může zdát, že rozvojová spolupráce představuje finance, které pouze odtékají do zahraničí a pomáhají jinde, není tomu tak. Její přínosy jsou nezanedbatelné pro Českou republiku a slouží našim vlastním zájmům. Naším zájmem je bezpečné, stabilní a demokratické sousedství Evropské unie. Česká republika byla od samého počátku aktivním propagátorem evropské politiky Východního partnerství, cílícího na posílení spolupráce se zeměmi, jako je Ukrajina, Moldavsko či Gruzie, a podporu jejich blízkých vztahů s Evropou. Všichni jsme si vědomi, jak zásadní pro demokratický vývoj u nás byla v 90. letech podpora ze zahraničí a vize směřování do Evropy. Je teď na nás platit svůj dluh a nerezignovat na podporu zemí východní Evropy. Proto vás, kolegové a kolegyně, prosím o hlasování pro můj pozměňovací návrh. Předem děkuji.
Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážené poslankyně a poslanci, vážený pane premiére, jak jsem ráno slyšel ve vašem projevu, občas jsem dával i pozor, často zmiňujete vzor finské školství. Já se budu věnovat tedy čistě jen školství a můj projev nebude tak dlouhý. Pokud byste chtěl docílit toho, že Česko bude mít stejné školství jako Finsko, máte moje sympatie a mou podporu. Jenom si řekněme, co to znamená přiblížit se tomu finskému školství, které tak často zmiňujete. Jít cestou finského školství znamená jít totální inkluzí. Školy poskytují potřeby všem žákům ve své spádové oblasti. Takže pokud půjdete cestou totální inkluze stejně jako finské školství, máte mé sympatie. Finské školství dává důvěru svým školám, méně kontrolu. Finové zrušili třeba školskou inspekci. Pokud chcete zrušit také Českou školní inspekci, je to zajímavý počin, bude to více důvěry pro naše školy. Jinak řečeno, v rozpočtu pro Ministerstvo školství schází 64 mld. korun. Potom bychom dávali stejně z veřejných prostředků, jako dávají Finové na svoje školství. Možná už to bude více, tato čísla, co vydává OECD, možná nebudou aktuální. To znamená, ředitelé u nás nemají na výběr, tak jak mají Finové.
Já bych poprosil asi o dvě věci. Tak si to prosím pěkně ujasněte.
Musím reagovat na tuto přestřelku a bohužel tady prát koaliční prádlo. Což dělám velmi nerada, protože upřednostňuji vždycky jednání za zavřenými dveřmi. Ono to bylo na koaliční radě. A prostě koaliční partner nás ubezpečil, že tak bude hlasováno. Takže nepodpoříme ten návrh poslankyně Valachové a poslance Votavy. Takto jsme byli ubezpečeni a já věřím koaličnímu partnerovi. Ptáte se na ta čísla, na ten graf. Jsou jasná. Podívejte se. Tady jsou roky. To poslední je rok 2021 a přesně to kopíruje vládní prohlášení, držíme to, co jsme slíbili. A ty peníze prostě dostali ti učitelé, ze státního rozpočtu odešly. Z krajů odešly. A my máme zodpovědnost prostě za rozpočet. My jsme dojednali rozpočet. Měsíce, týdny, prostě jednání, nebylo to jednoduché. A dojednali jsme ho a já si za ním stojím, že ten rozpočet je dobrý, a řeknu to ještě ve své závěrečné řeči, kde shrnu všechny priority a případně další diskuzi. Nedělám to v médiích, to jste si doufám všimli. A my tak hlasovat budeme. Protože my jsme první vláda, která to prostě drží.
S faktickou poznámkou vystoupí pan poslanec Lukáš Bartoň.
Já bych jen požádal paní ministryni, kdyby nám příště ukazovala grafy, které nejsou podseknuté. Váš graf začíná na 20 tisících místo na nule, z čehož pak poměrově vypadá, jako když mzdy stoupají dvojnásobně.
Prosím.
Dámy a pánové, já si dovolím reagovat. Prosím vás podívejte se do minulosti.